A tady samozřejmě je potřeba taky se tázat, proto tady ten odstavec zmiňuju. Já si taky myslím, že tady jsou jiné možné sledované cíle. Protože evidentně tady není... ani nejsou podmínky pro vyhlášení nouzového stavu tu nejsou, ale vláda přitom tady navrhuje zákon jinak pojmenovaný nouzový stav, kde překlápí 95 % ustanovení v nouzovém stavu, přitom tady vůbec podmínky jako nouzový stav tady nejsou. Bez náhrady ušlého zisku. Ale tady je potřeba samozřejmě přihlédnout k tomu, o čem tady hovořím, že tady skutečně navrhujete plošně omezovat ústavně zaručená práva svobod občanů úplně neodůvodněně. Ale to vy víte a záměrně to takto prosazujete. Ale ono to možná ještě navrhnete, proto je potřeba si to tady právě rozebrat, protože nevíme, s čím, dalším totalitním návrhem, protidemokratickým přijde předseda klubu KDU-ČSL pan Výborný. No tak to je taky zajímavý moment se zamyslet. Protože jedna věc je obavy z obstrukce, druhá věc je, že vy vlastně neumožníte takto zásadní věc v klidu projednat. Takže my neobstruujeme, my se domáháme tady toho, aby tady proběhla vůbec diskuse na to. A zase, vládní poslanci lžou a schválně nálepkujou, obstrukce a tohle.
A řekněme si, jak oni vidí vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění hlavních principů zhodnocení platného právního stavu. Pojďme dál. Další podstatný aspekt předkládané novely pandemického zákona vychází z poznatků plynoucích jednak z praxe, jednak z aktuální judikatury Nejvyššího správního soudu. Takže z toho důvodu uvidíme, jak se zachová Ústavní soud nebo Nejvyšší správní soud k opatřením a tady k tomu pandemickému zákonu. A to se dostáváme k tomu konkrétnímu bodu, který napadáme a proč je pandemický zákon neústavní: protože je v něm napsáno, a tady to ti předkladatelé potvrzují, že bude omezeno právo na podnikání.
Tento stav tedy může trvat po mnoho dalších měsíců, nebo dokonce let, a je zjevně neúnosné, aby Česká republika jen proto upustila od veřejně a pod odbornou kontrolou vedené debaty nad těmito legislativními návrhy vlády. Ten vykazuje známky nedostatečné analýzy dopadů navrhovaných pravidel, a to zejména u pravidla prodlužujícího pozastavení povinnosti podat dlužnický insolvenční návrh u novelizace pravidel upravujících mimořádné moratorium. Vládní návrh zákona byl poslancům rozeslán jako sněmovní tisk 807 dne 1. dubna a dále Poslanecká sněmovna předlohu ve stavu legislativní nouze projednala, schválila a postoupila Senátu dne 9. dubna. Takto rozsáhlý právní předpis zasahující nebývalým způsobem do celé řady oborů procesního práva včetně práva insolvenčního byl Parlamentem projednán a schválen za méně než tři týdny. Takže ještě jednou opravdu varuji před schválením této novely.
Děkuji panu poslanci za dodržení času. Než přijde další řečník k řečnickému pultu, přečetla bych tři omluvy. V tuto chvíli budeme pokračovat, zda stav legislativní nouze trvá.
Děkuji, paní předsedající. Já si dovolím navázat na to, co jsem tady říkal v té první pětiminutovce, kde jsem poukazoval na to, že institut legislativní nouze lze použít pouze v případě mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu a kdy státu hrozí značné hospodářské škody. A to bylo potvrzeno i nálezem Ústavního soudu, který je závazným pramenem práva. A podle mého upřímného přesvědčení to nejrozumnější, co můžeme nyní udělat, je stav legislativní nouze zrušit a projednat tuto novelu v řádném legislativním procesu.
Děkuji vám za slovo. Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení občané České republiky, na začátek si dovolím konstatovat, že není vůbec žádný důvod schvalovat tento zákon a jeho novelu ve stavu legislativní nouze. Jak jste si asi všichni všimli, v neděli se v Praze uskutečnila celkem velká demonstrace a pochod proti covidovým opatřením včetně pandemického zákona. Pokud jste si nevšimli, že se tato demonstrace konala, není se co divit. Mnohá média o ní informovala jen okrajově, například Česká televize této demonstraci ve svém hlavním zpravodajském pořadu Události věnovala jen několik strohých vět. Jen několik strohých vět, byly to celkem asi čtyři věty a celá reportáž trvala jenom 23 vteřin. Přitom se nejednalo o demonstraci ledajakou. Profesionálové, kteří vědí, že se tímto zákonem, touto novelou, děje jedna velká křivda. Tito všichni táhnou za jeden provaz, a není jich málo. Není se co divit, že Česká televize o této demonstraci informovala tak málo. A ani toto nebylo zmíněno v této reportáži v České televizi. Ano, v Kanadě je o několik hodin méně než u nás, tedy v době večerní relace demonstrace ještě neskončila, ale to, jak bude velká, už se vědělo. Zřejmě už musela, jelikož tak velkou demonstraci nešlo jen tak přejít. Naši občané to ale vidí, vidí, jak se informuje jednostranně, jak se jisté informace zamlčují nebo zkreslují, nedává se prostor všem názorům, a proto jsou zoufalí. Psaly nám, poslancům, celé rodiny a pracovní kolektivy. Skutečně to je průřez téměř celou českou společností. občas přimluvili a nějakým způsobem je to dobrá vazba od voličů. Když vidí, jak se vládní strany staví proti demokracii a na stranu totality, když vidí, že se tímto pandemickým zákonem navracejí časy dávno minulé, když vidí, jak vládní pětikoalice pošlapává svobodu a demokracii, tak své říjnové volby litují. My totiž bojujeme a vždy budeme bojovat za svobodu a demokracii. Proto zde důrazně protestuji proti této novele zákona, kterou se zavede jakýsi permanentní nouzový stav a dáme několika lidem právo omezovat svobodu občanů, v podstatě jak se jím zlíbí. Někteří lidé nám píší, že právě kvůli té svobodě v roce 1989 cinkali na náměstích klíči. Pokud tedy vůbec někdo některému občanovi z vás odpověděl. Nevěřím, že to bude možné. Opravdu si myslím, a znovu opakuji, že není žádný důvod schvalovat tento zákon a jeho novelu ve stavu legislativní nouze. Nedopusťte, aby měl v neomezeném čase neomezenou moc jeden člověk. Za dobu pandemie jsme mohli vidět, kolik osobností se vystřídalo na postu ministra zdravotnictví. Je naivní si myslet, že tam pokaždé bude člověk, který této moci nebude zneužívat. Nechte naše děti vyrůstat ve svobodném a právním státě, zrušte, jako některé státy v Evropě, všechna omezení a zákazy spojené s covidem a nechte zodpovědnost za své zdraví na každém občanovi. Kdo chtěl, se naočkoval. Vynechám debatu o tom, že vakcínou, která chrání jen jeho, ale rozhodně nechrání ostatní. Nedopusťte, aby pokračovala a gradovala šikana mezi dětmi díky segregaci neočkovaných spolu. Ne všichni dospělí (?) zvládnou v této době bez újmy na psychice fungovat. Neupírejme jim a jejich rodičům sportovat, kulturně žít, a to bez rozdílu. Za poslední rok je rekordní nárůst obézních dětí. Mnozí už se z toho nevyhrabou a rostou z nich rizikoví jedinci. Opravdu toto jako společnost chceme? Prosím o kritické zamyšlení ze všech možných úhlů. V této souvislost musím zmínit i školy. Před několika dny jsem dostal informaci od jednoho prarodiče - cituji: Mám vnoučka v první třídě, zasmrkal a musel mít celou dobu až do 15 hodin náhubek, i když byl otestovaný. Vždyť si mohou nést následky celý život. A bude na tom bita celá společnost, nejenom ten daný jedinec. Musíme vrátit děti do škol bez podmínek. A tímto pandemickým zákonem to tedy rozhodně neuděláme. Ano, psali to i senátorům.
Já vám děkuji, pane poslanče i za dodržení času. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokračujeme v projednávání tohoto bodu a jako další řádně přihlášenou je paní poslankyně Iveta Štefanová, u níž eviduji dvě přihlášky, to znamená dohromady deset minut.
Nesmí se také týkat zcizení státního majetku. Ani v jednom případě nebyla existence stavu legislativní nouze Poslaneckou sněmovnou odmítnuta. Zásadní otázkou je, zda byl tento institut nadužíván vzhledem k mimořádným okolnostem, za kterých má být tento institut použit, a zda nedocházelo k jeho zneužití. Nejčastěji deklarovaný důvod byla hrozba hospodářských škod bez přesnější specifikace, hrozba hospodářských škod z důvodu povodní, porušení základních práv a svobod, hrozba narušení bezpečnosti státu. V některých případech nebyly důvody uvedeny. A teď nás čeká část, která se jmenuje legislativní nouze před Ústavním soudem. Ústavní konformitou legislativního procesu s ohledem na vyhlášení stavu legislativní nouze se již několikrát zabýval Ústavní soud. Demokratické principy legislativního procesu. V nálezu Ústavní soud opět uvedl zásady, které musí zákonodárný sbor dodržovat při projednávání návrhů zákonů. V tomto nálezu Ústavní soud uvádí: Jen v procesně bezchybném procesu, ústavně souladném řízení, lze dospět k zákonnému a ústavně souladnému výsledku - rozhodnutí -, a proto procesní čistotě rozhodovacího procesu řízení je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost a poskytnout jí důraznou ochranu.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 Parlamentní opozici, která se na výkonu státní moci přímo nepodílí a je v parlamentu v menšině, musí být s ohledem na ústavou garantovaný princip ochrany menšin umožněno vykonávání jejích ústavně garantovaných práv. Nesmí jí být znemožněn výkon funkce parlamentní opozice. Garantována je tak zásada kontraindikatornosti vycházející ze svobodné výměny názorů a stanovisek za účelem hledání širší shody a případně i odstraňování nedostatků navrhovaného zákona. Opozice má také právo blokovat či oddalovat rozhodnutí přijatá většinou, jakož i právo domáhat se ústavního přezkoumání většiny přijatých rozhodnutí a zákonů. Je také vyjádřením míry demokratičnosti daného politického systému. A patrně budou. Něco ukradli? Někoho omezili na životě, na zdraví nebo něco udělali? Když si udělají test a prokážou, že jsou zdraví, tak proč by nemohli do veřejných prostor? Proč nemůžou na pivo nebo na hokej? Prostě i očkovaní dostanou znovu covid. Každého by to měla být svobodná volba, ale vy do toho zavádíte systém nutnosti, systém, že musí. To je úplně neuvěřitelné chování. Je tady napsáno, jaké jsou ty největší problémy těch různých variant, ale to já tady samozřejmě nebudu číst a nebudu to říkat.
Pane předsedo, já vás ještě znovu přeruším.
Předkladatel dále píše, že v souvislosti s výše uvedeným je tak nutné mít stále připraveny všechny dostupné mechanismy připravenosti a reakce k nastavení efektivních protiepidemických opatření v případě výskytu nových rizikových variant, které budou představovat vážnou hrozbu pro veřejné zdraví. Nejsem si úplně jist, že je už teď ta správná doba - v legislativní nouzi. O legislativní nouzi jsme si už něco řekli. Pro posouzení souladu navrhované změny ústavním pořádkem bylo přihlíženo především k ústavnímu zákonu a tak dále, a tak dále a Listině základních práv a svobod. Vymezení nově upravovaných mimořádných opatření je koncipováno tak, aby jejich prostřednictvím nemohlo dojít k razantnímu plošnému omezení základních lidských práv a svobod ve smyslu úplného zákazu provozování nebo výkonu vybraných činností, k čemuž by však s ohledem na judikaturu správních soudů mělo docházet zejména v době nouzového stavu vyhlášeného postupem podle ústavního zákona. Jsem přesvědčen, že takový stav už si Česká republika dále rozhodně nemůže dovolit. Já nevím, jestli si jako vláda uvědomujete to, že oni nejenom že nedělají obraty a nedělají zisky. Protože nemají lidi. Protože mají lidi v karanténě, lidi, kteří nemají třeba žádné symptomy toho onemocnění, ale prostě musí sedět doma a musí být v karanténě.
Ale tady to vynechám, protože to nemá smysl komentovat teď tady něco, co se doufám nebude týkat této situace, protože to už by bylo úplně šílené. Takže I. C) Popis okolností legislativní procedury přijímání napadeného zákona. Takže to tady zase nemusím citovat všechno doslova, abychom mluvili co nejvíce k věci, to bych rád uvítal. Ano, to byl tady zrovna specifický případ, to tady teď v tomto případě nehrozí. No a to jsme, tak to jsme doma, že jo, tady. No tak to je přesně ten problém, co tady předvádí vládní koalice. Je to přesně tak a vy přesně v téhle tendenci pokračujete. Takže to je přesně ono. A tendence vládní většiny oklešťovat možnost svobodné diskuse v Poslanecké sněmovně. Protože... Dááávno už nejste. Protože na to prostě nemáte. Nejenom lídra, ale samozřejmě ten program.
K právům opozice patří také možnost vyvolat mimořádnou schůzi, docílit zařazení nového bodu na pořad jednání nebo naopak možnost blokovat nebo oddálit projednávání nějakého bodu programu prostřednictvím takzvané obstrukce. Nepřiznání některých výše uvedených práv opozici nebo omezování výkonu její opoziční role vede v konečném důsledku k ohrožení demokracie celého politického systému. Při uplatnění institutu legislativní nouze dochází vždy k omezení nebo zkrácení práv parlamentní opozice, je při jeho aplikaci omezena parlamentní rozprava, zkrácen legislativní proces a Poslanecká sněmovna se může v takové situaci snadno stát pouhým nástrojem, který má legitimizovat schválení vládou předložených návrhů zákonů, aniž by byly podrobeny důkladnému zkoumání a oponování, popřípadě aniž by měly možnost přednést poslanci nejen opoziční, ale i poslanci vládních stran alternativní návrhy. Nejde přitom o mezeru v Ústavě České republiky, pokud ústavní pořádek možnost projednat návrh zákona ve zkráceném jednání zná. Ústavodárce se toliko rozhodl tuto možnost připustit jen v extrémních a mimořádných situacích. Lze sice připustit, že na úrovni zákona, jednacího řádu, se zakotví další případy, kdy lze zákony projednat ve zkráceném řízení - legislativní nouze. Možná je, ale možná vznikl za tu dobu, co tady mluvím, ale zatím o něm nevím. Já si myslím, že to je strašně důležitá pasáž tady z nálezu Ústavního soudu. Podle Ústavního soudu je nutné důvody vyhlášení stavu legislativní nouze také posuzovat s ohledem na dobu rozhodování a množství informací, které byly v době rozhodování k dispozici. Navrhovaný zákon, jehož projednávání ve zkráceném legislativním procesu vláda navrhuje, musí být vhodným prostředkem k odvrácení hrozících škod či ohrožení veřejného zájmu, což v případě novely pandemického zákona ani v případě pandemického zákona samotného naprosto, ale naprosto neplatí. Překážkou zneužití institutu legislativní nouze je pouze zákonné vymezení důvodů, na jejichž základě lze tento stav vyhlásit. Tyto důvody musí být podle Ústavního soudu v souladu s ústavou a musí být přezkoumatelné. Řekl bych, že je Sněmovna půl na půl. V tomto případě jde o ochranu práv parlamentní opozice, to znamená menšiny. Pokud opozice vznáší námitky proti nedodržování standardní zákonodárné procedury - a to vznášíme, říkáme, že pokud to chcete projednávat, pojďme to projednávat v běžném legislativním procesu, který má tři čtení -, nelze v těchto námitkách spatřovat žádný prvek mimořádnosti. Opozice podle Ústavního soudu v tomto případě jen využila své právo k ochraně svých práv v souladu s jednacím řádem. Tak jsem zvědavý, jestli Ústavní soud to bude opakovat, tyto věty, ještě i v našem případě, kdy je opozice nějaká a koalice také nějaká. Nejlepším řešením tohoto stavu je tento návrh jednou provždy zamítnout, jelikož kromě katastrofálních procesních vad s sebou nese i nekonečné množství fatálních a nepřijatelných vad a protiústavností i ve svém samotném obsahu. Tak to byla část, která se týkala legislativní nouze. Pokud tento výbor navrhne změny návrhu, hlasuje o něm Spolkový sněm opětovně. Ten na něm může trvat na základě souhlasu nadpoloviční většiny všech svých členů. Pokud je však podání námitky schváleno ve Spolkové radě alespoň dvoutřetinovou většinou všech členů, je k přehlasování námitky zapotřebí hlasů dvou třetin přítomných členů Spolkového sněmu, minimálně však nadpoloviční většiny všech. Přijatý zákon podepisuje spolkový kancléř nebo příslušný spolkový ministr spolu se spolkovým prezidentem, který nemá právo zákon vetovat. Jsou to především zákony, které mají vliv na financování celého státu i na financování spolkových zemí. Případné spory o tom, který zákon spadá do této kategorie a který nikoli, rozhoduje Spolkový ústavní soud. Stav legislativní nouze v Německu. V Německu je stav legislativní nouze vytvořen pro dvě situace. V takovém případě vykonává až do volby nového spolkového kancléře svou funkci dosavadní spolkový kancléř, avšak s menšinovou podporou Spolkového sněmu. Druhou situací, která implikuje vyhlášení stavu legislativní nouze, je spojení otázky důvěry s návrhem zákona. Samotné toto spojení má vyjádřit naléhavost takového zákona. Jinak vůbec ne, a už vůbec ne, když budou potřebovat schválit nějaký zákon. Pokud jej tento znovu zamítne nebo jej přijme ve znění nepřijatelném pro vládu, považuje se zákon za přijatý ve znění navrženém vládou, pokud s ním vysloví souhlas Spolková rada. Stejný postup se uplatní, pokud se k návrhu Spolkový sněm nevyjádří do čtyř týdnů od jeho opětovného předložení. Stav legislativní nouze může být použit na Opakované použití stavu legislativní nouze ve funkčním období téhož kancléře je vyloučeno. To je taky zajímavá věc. Opakované použití stavu legislativní nouze, řekněme, v jednom volebním období je vyloučeno. Oni jsou tak opatrní na to, kde tyto pomocné instituty používají a využívají, že chápu, že mají obavu, že by jich mohlo být zneužito. A myslím si, že by se nad tím měla i Česká republika zamyslet, protože my je používáme jak trhací kalendář. Opakované použití stavu legislativní nouze ve funkčním období téhož kancléře je vyloučeno. Stejně tak je vyloučeno přijetí takového zákona ve stavu legislativní nouze, který mění ústavní zákon nebo jej částečně či úplně zbavuje platnosti. I když stav legislativní nouze je stejné označení v německém i v českém právu, shoduje se s ním jen podle názvu, avšak ne svou povahou. Tento institut je však náchylný ke zneužití, protože nedává menšině poslanců možnost zabránit zkrácenému jednání, jako je tomu u procedury schvalování návrhu zákona v prvním čtení, zakotvené také v jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Z tohoto rozdílu plyne také menší možnost opozice zabránit zneužití stavu legislativní nouze, což je náš aktuální případ pandemického zákona a jeho novely. Proto také nebyl tento legislativní stav zatím v Německu nikdy použit. Proto také nebyl tento legislativní stav zatím v Německu nikdy použit. Zrychlené jednání a stav legislativní nouze v Rakousku. Jde o takové situace, v nichž hrozí státu škody, které by šlo jen obtížně odstranit, avšak parlament nezasedá a nemůže se včas sejít, aby mohl schválit případná zákonná opatření.
Politici dostali doporučení, aby nevycházeli ven, aby náhodou si pro ně demonstrující nepřišli. A dochází k tomu, že Trudeau, který chtěl nasadit policii, tak policie se vzepřela, že nepůjde proti těm protestujícím, tak uvažoval o tom, že tam pošle armádu, ale nevím, jak s tím dopadl. Ještě nejsou žádné zprávy o tom. Ti lidi na ulicích vám to spočítají. Takže já bych vás chtěl poprosit, uvědomte si i tyto okolnosti okolo toho zákona, o kterém se bavíme, protože to je zákon, který přímo zasáhne obrovskou spoustu lidí, který přímo omezí jejich svobody, omezí jejich práci, omezí jejich rodinný život, sociální život, a už to je po dvou letech.
Pane poslanče, máte slovo.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pane poslanče Kobzo, prostřednictvím paní předsedající, nevyhrožujte nám, že nám někdo něco spočítá. Říkejte si tady své názory, komentujte je, ale nevyhrožujte!
Mám tady přihlášku k další faktické poznámce. Z místa se hlásí pan poslanec Jiří Kobza, takže poprosím, aby přišel k řečnickému pultu.
Děkuji. Pane kolego, já nevyhrožuji. Já varuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi se vyjádřit, proč nesouhlasíme projednat návrh pandemického zákona v legislativní nouzi. Na úvod zmíním hlavní důvod, proč se celá vládní pětikoalice, složená z množiny politických subjektů tvořící ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti, čili dvou koalic Spolu a PirSTAN, snaží tento vládní návrh zákona označovaný jako pandemický zákon, narychlo zpracovaný a předložený ministrem zdravotnictví, tak rychle protlačit, aby začal co nejdříve platit. V návrhu zákona je v části čtvrté pod názvem účinnost v čl. Vláda tak chce mít k dispozici platný zákon, na jehož základě si bude neomezeně prosazovat svá rozhodnutí. Tato narychlo předložená novela zákona k projednání je pro hnutí SPD zcela nepřijatelná, neboť ve skutečnosti se jen jedná o rozšíření nouzového stavu a z něj vyplývajících opatření, která budou moci nadále realizovat vládní představitelé zastoupení v čele vybraných ministerstev. Konkrétně se jedná o Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra. Těm budou dány ještě větší kompetence, pomocí kterých bude moci například ministr zdravotnictví omezovat plošně ústavní práva všech občanů, a to jen na základě běžného zákona, aniž by byly splněny podmínky nouzového stavu v České republice. To se nám jeví jako protiústavní a silně to připomíná totalitní manýry. Hnutí SPD bylo jediné ze všech poslaneckých klubů zastoupených v minulé Poslanecké sněmovně, které hlasovalo proti přijetí pandemického zákona, jejž v té době prosadila minulá vláda Andreje Babiše z hnutí ANO. Například stav pandemické pohotovosti, pro který mimochodem nejsou stanoveny žádné podmínky, například počty nemocných či hospitalizovaných, by za platnosti daného zákona na našem území trvale byl, i kdyby už de facto nebyl. Proto nechceme připustit, aby byl přijat jakýkoliv nouzový stav bez určených podmínek, bez revize v určitých časových úsecích, a už vůbec ne přímo zákonem. Ten by měl stanovovat jen podmínky, za kterých je možné jej vyhlásit. Za zamyšlení stojí i ten fakt, že v České republice máme mnoho nefunkčních zákonů, které pouze přináší rozporné právní výklady a nejednotnost v jejich určení. Nově navrhovaný pandemický zákon se zařadí mezi ty, které vnáší do dané oblasti, kterou upravuje, takový chaos, že s jeho pochopením a především aplikací mají problém i zkušení právníci.
Nyní je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Oldřich Černý, a ještě než zahájí svoji řeč, přečtu omluvy. Pan Jaroslav Faltýnek bez udání důvodu.